S tím opravdu nemohu souhlasit. Já jsem ve svém prvním vystoupení k tomuto materiálu avizoval, že jeden z těch bodů nemůžeme podpořit. Zdůvodnil jsem proč.
Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě. Pan poslanec Ferjenčík, paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo. Stručně k těm otázkám, co tady zazněly. K otázkám na tu maximální podporu home office. Vláda má řadu možných nástrojů pozitivní motivace. To je na vládě, jak to zrealizuje. Pointa je ta, že čísla ukazují, že na jaře v té první vlně řada firem zvládala home office, šlo by to, prostě ty možnosti tam byly, a dnes je to využití home office nižší. To je čistě takto obecně myšleno jako ta pozitivní podpora.
Faktické neuděluji, ale udělím vám přednostní právo. Tak prosím, pan předseda Michálek.
Nemůžete na bazén, nemůžete do žádné herny, do žádného dětského koutku. Takže k čemu to teda je dobré? K čemu je to dobré? Je to informace, která se objevila v médiích. Takže je vidět, že ty lockdowny stejně nepomáhají. A budeme do smrti v lockdownu. Takže za mě jednoznačně ne.
Já bych vyhlásil pětiminutovou pauzu na to, abychom mohli vydezinfikovat řečnický pultík. Chtěl bych upozornit všechny poslance, kteří vystupují bez roušky, že zásadním způsobem porušují pravidla a ohrožují své kolegy. Jestli chcete ohrožovat samy sebe, prosím, dělejte tak, ale neohrožujte ostatní. Tak je 16 hodin 16 minut, tabule nám vypnula, tak nevím, jestli je to technický problém , ale každopádně paní poslankyně Hyťhová může vystoupit v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená vládo... Tedy vážený pane ministře zdravotnictví, protože jste zde jediný za naši vládu. My jsme jako Trikolóra už v úterý navrhovali bod s názvem otevření škol. Bohužel nebyl přijat pouze o čtyři hlasy, tudíž se o něm ani nemohlo jednat, což je opravdu velká škoda, že tady nepanuje velký zájem na tom, aby se naši žáci vrátili do škol. To, že si naši žáci z distanční výuky neodnesou vůbec nic, je naprostý fakt. A co teprve naši maturanti, kteří mají za pár měsíců maturovat? Nebo pro vás kvalita našeho vzdělávání nic neznamená? Pro mě ano, protože jsem pedagog, a pro mě to tedy znamená opravdu mnoho. Proč zkrátka celý první stupeň nemůže jít do školy. Do dneška žádá data nemáme. A proto nerozumím tomu, proč jsou školy zavřené. Neustále mi píší rodiče, píší mi s prosbou, aby mohly jejich děti chodit do školy. Je to zajímavé, protože ještě před rokem byly děti rády, když mohly být doma a měly volno, a dneska je to tak, že prosí své rodiče a ptají se jich, kdy už můžou jít do školy a jestli tedy ještě půjdou vůbec letos do školy.
My tady jednáme o takové důležité věci, a jsou tady dva ministři.
Respektuji vaše právo zákonných zástupců porušovat všechno možné v rámci svobody projevu, ale cítím se povinen na to upozornit.
Tak já bych mu pár těch lidí přivedl, jak se mají dobře, kteří měli svoje hospody, a dneska dělá pikolíka v restauračním voze Českých drah, další, kteří dělali v kasinu, tak sedí teď na pokladně v Tescu. A spousta těch, co mají ty malé hospody, nedostali peníze, kompenzace od jara, od loňského jara. Takže vykládat, že se má někdo dobře... Za to nemůže pandemie. A ten problém je i v tom, že tam vlastně probíhala, nevím, jestli ještě probíhá, rekonstrukce jedné pece. A bylo zmíněno, že masmédia lžou i v počtech zemřelých. Masmédia silně nafukují veškeré informace o údajné pandemii, kterou popírají veškerá statistická data. Počet případů chřipky a následných úmrtí roste každý rok od září do března, pak padá do prázdnin. Tak je tomu po staletí. Za celý rok 2020 se však žádný nárůst počtu úmrtí nekonal, byly tu jen záměrně zkreslené zprávy masmédií o počtu nakažených a zemřelých s covidem. Rok 2020 byl se 117 tisíci zemřelými na 26. místě za posledních 55 let. Šíření strachu a hysterie už zabíjí víc lidí než vymyšlená pandemie. Navýšila se nám úmrtí lidí, kteří nezemřeli s covidem, říká šéf Asociace pohřebních služeb pan Mangl. O jarním lockdownu se přestalo léčit. Experti varovali, že se nám to na podzim vrátí jako bumerang. Měli pravdu. Docházelo též k odkladu operací. Tedy žádná pandemie, jen jakýsi hologram pro vyvolání strachu a poptávky po vakcínách za miliardy. Takže tady je evidentní, že s těmi čísly někdo manipuluje. Teď od samého začátku bylo prostě každému, kdo má trošku rozum v hlavě, , že nešlo o nic jiného než o vakcíny. Jsem potom zvědavý, kdo se o ty stařečky bude starat. Každý názor, který není v souladu s tím, co vám předstírají mainstreamová média, tak je okamžitě zašlapáván do země. Každá z komor si volí svého prezidenta. Zatímco prezidentem České lékařské komory je MUDr. Milan Kubek, spíše odborář než věhlasný specialista, v čele České stomatologické komory stojí doc. MUDr. Roman Šmucler, kandidát věd, stomatochirurg a mezinárodně uznávaný specialista na laserovou a estetickou medicínu.
Nyní tedy tu přeformulovanou verzi písmene 5b): "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 25. 1. 2021 rozšířila tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu, pořadí dávky.
Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
c) umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin; Děkuji.
Kdo je proti?
Tím jsme se poměrně rázně vypořádali se všemi návrhy usnesení, takže nyní bychom měli orientačně hlasovat o jednotlivých návrzích na povolení prodloužení nouzového stavu. Nejdříve orientačně a pak budeme hlasovat tedy od toho, který bude mít největší podporu.
My jsme si tu práci s těmi usneseními dali několikrát v loňském roce při podobné situaci, kdy jsme hlasovali o prodloužení stavu nouze. Teď to tady udělali kolegové z Pirátů a ze STANu.
Ten návrh pana poslance Bojko je obsahově jiný. On navrhuje okamžité zrušení. On nespadá do toho orientačního.
Dobře, děkuji. Nyní budeme tedy orientačně hlasovat o těch zbylých návrzích. Nejdříve o návrhu vlády do 21. února.
K tomu je samozřejmě potřeba spolupráce s kraji. My jsme už vysvětlovali opakovaně, že ty první dodávky byly rozděleny podle kapacit očkovacích center, a ta očkovací centra mají hlavně fakultní nemocnice. A Praha jako kraj nemá žádné centrum, to znamená, všechno chodí do nemocnic, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví a pod Ústřední vojenskou nemocnicí. Ta spolupráce, si myslím, je dobrá. Já jsem k dispozici všem. Snažíme se skutečně to propojovat. Takže je to o těch vakcínách. Při této příležitosti bych chtěl zopakovat stanovisko, co se týče ruské a čínské vakcíny. Je o tom velká debata a já myslím, že je to úplně jasné. Takže je jasné, že pokud se tohle povede, tak tady není žádný nějaký politický přístup. Pokud ty vakcíny budou v pořádku, tak samozřejmě Evropa, evropská agentura s tím nemá problém. Takže znovu opakuji, ruská a čínská vakcína, pokud požádají EMA, tak samozřejmě to určitě bude objektivně posouzeno. Já myslím, že většina naší populace to chápe. Takže my máme povinnost naše spoluobčany ochránit před virem, my máme tu zodpovědnost, ale myslím si, že jsme i tady možná trošku společně zodpovědní za to i v rámci toho, že Sněmovna rozhoduje o prodloužení nouzového stavu.
Nejsem si jist, že to tak je, a myslím, že se máme bavit o strategiích za situace, že tady ta situace bude trvat dlouhodobě. Nejprve jsme tady byli velice silně mediálně zahlcováni vystoupeními ve Sněmovně, že vše vyřeší chytrá karanténa. Ukázalo se, že se lidé akorát tím balamutili, žádná chytrá karanténa neexistovala, nebyla spuštěna. Potom byl velice populární ve své době semafor a po nástupu pana ministra Blatného systém PES, který se asi už čtyřikrát modifikoval, nebo třikrát, když tak pan ministr mě opraví, teď se chystá zase další novelizace "psa", aby zase vypadal maličko nějak jinak. A řekněme si také upřímně, že podle toho "psa" se nic moc neřídí. Tak to byly ty strategie, které - ani jedna z nich nefungovala. To myslím má široký souhlas většiny obyvatelstva. Ale řekněme si, že zde ta vyhlídka, že to bude řešením problémů univerzálním, také není veliká. Čili vlastně ti dědečkové, babičky by zase šli znovu, a tohoto cíle bychom nedosáhli. Je také velká otázka, zda lidé očkovaní už dále ten virus nešíří, nebo šíří. O tom panují divoké rozpravy. Místo toho se dozvídáme, že Izrael má více nakažených než Česká republika, a včera, jak jste asi zaznamenali, vrchní koordinátor očkování izraelský prohlásil, že vakcína Pfizer nefunguje tak, jak výrobce uvádí a jak bylo očekáváno. Zkrátka změnit strategii. Ale vy vlastně, polovina obyvatelstva čeká doma na home office a sledujeme naše statečné lékaře a sestry, zda to zvládnou, nebo nezvládnou. A to se neděje. A místo toho neustále tedy jenom zavíráme a je to taková apatie. Já myslím, že se to neděje, že vláda se spíš snaží nikoho tak moc neurazit.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování.
Děkuji. Tím máme dáno orientační pořadí, takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu klubu KSČM do 14. února. Pokud by tento neprošel, budeme hlasovat o návrhu vlády do 21. února.
Je zde návrh na odhlášení, což se právě stalo, doufám... Já děkuji panu zpravodaji, že to tak zvládl na poslední chvíli, děkuji všem, končím tento bod a současně končím tuto schůzi.
Takže dobrý den všem. Já myslím, že jsem to tady představoval opakovaně a že myslím, že všichni chápou, jak je to důležité. Takže ten hlavní náš problém je, a to je problém všech evropských států, že nemáme dostatek vakcíny. A Evropa objednala, Evropská komise, a my jsme se domluvili, všechny členské státy, že budeme společně objednávat, objednala 2 miliardy vakcín pro 477 milionů obyvatel Evropské unie, 27 členských států, od pěti výrobců. Od pěti výrobců. A navíc Evropská komise, a na tom participovala i Česká republika svým finančním příspěvkem, předplatila těmto dodavatelům 3 miliardy euro, 3 miliardy euro. Takže je to velký problém a dodavatel argumentuje úpravami ve výrobě, aby mohl navýšit tu kapacitu, kterou jsme si objednali jako Evropa, o 200 milionů. Takže to je hlavní problém. Dnes ráno měl pan ministr Blatný tiskovou konferenci, kde oznámil vstřícné kroky, protože fakt bylo velmi problematické, aby naši senioři nad 80 let vlastně museli do toho systému opakovaně chodit místo toho, aby dostali jasnou zprávu, kdy mají termín. Ale postupně se to zlepšuje. Ale já myslím, že to řešíme, a ty problémy, které vznikly, byly hlavně na straně očkovacích míst, konkrétně například v Ostravě, kde z nepochopitelných důvodů neočkovali v sobotu a vymlouvali se na centrálu, a byl to hlavně jejich problém. My jsme objednali téměř 20 milionů vakcín, 20 milionů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 80. schůzi Poslanecké sněmovny. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou v rozpravě. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Nicméně mě upozorňuje, že není přítomen žádný člen vlády, tak nemůžeme pokračovat v našem jednání, protože usnesení Poslanecké sněmovny jasně stanoví, že jednání Přicházejí poslanci, členy vlády nevidím. A pak budeme případně pokračovat, jestli se dostaví nějaký člen vlády. Já vám děkuji. Já mám informace, že pan ministr Brabec je na cestě a bude tady do pěti minut, případně mi byli nabídnuti nějací bývalí ministři, ale to myslím nemůžeme akceptovat. Nemůžeme. Dobře. A pak budeme, věřím, již pokračovat, protože budeme mít přítomného člena vlády.
A totéž, nyní jste asi zaregistrovali také iniciativu malotřídek. To chodí opravdu maily se sepnutýma rukama. A další říkají: Co blázníte? To mně chybí. Stejně jako si zaslouží strategii školství, tak si ji zaslouží určitě také sport obecně, ale chtěl bych především k těm horám. Vlastně asi nikdo, ani ti majitelé moc nebrání před tím náporem. Jsem o tom pevně přesvědčen. Říkám, vážím si jeho přístupu a držím palce, aby se to co nejlépe zvládlo a také v nějakém horizontu tak, aby to světlo na konci tunelu už začalo být vidět.
Tak prosím pana poslance Bojka.
Zejména vy, kteří na nás koukáte živě.
Děkuji za slovo. Sněmovna se k tomu nějak vyjádří, a pokud půjde správným směrem, nebo špatným směrem, tak podle toho se poslanci vyjádří, jestli to chtějí, nebo nechtějí prodloužit. Aspoň tak to vnímám já, když tak mě opravte.
Já jsem chtěl vznést jinou námitku vůči postupu pana předsedy. Takže podle mě je to logické.
To je můj právní názor, za kterým si stojím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme tedy postupovat tak, jak navrhl pan místopředseda Pikal.
Děkuji. Ano, první jsou ty dvě technické opravy.
Musíme se opravdu soustředit, ať víme, o čem hlasujeme. Návrh byl přijat. Prosím.
Děkuji.
Hlasování číslo 6, přihlášeno je 101, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Není tam ta zpětnost.
Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat.
Dobře. Tedy další návrh.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Prosím.
Dobře, děkuji.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Děkuji.
My jsme pozvali Daniela Landu i teď 2. února na jednání petičního výboru, aby nám už ta konkrétní opatření a konkrétní formy spolupráce, které nabízí, představil. A on reprezentuje část té veřejnosti, která je velmi nespokojena. Takže demokracie má i tyto tváře. Omezení základních práv a svobod je možné, ale je přesně stanovené v Listině základních práv. Jinými slovy řečeno, v případě sporu orgán krizového řízení, který má danou věc rozhodovat, tak ten návod na to najdeme v krizovém zákoně. Čili vidíte, že tedy ústavní zákon o bezpečnosti, Listina a krizový zákon. Navíc ve vyhlášeném nouzovém stavu je třeba primárně postupovat podle kompetencí založených v krizovém zákoně. Bezpečnostního částečně, protože tam se o tom vedou ještě spory. Ale rozhodně ta novelizace je potřebná i proto, abychom nemuseli využívat těch instrumentů, které máme k dispozici teď, které jsou těžkopádné a které na takovouhle situaci nepamatovaly. Vezměte si, že my musíme používat tu dikci "nebo jiného nebezpečí". A my se musíme vejít pod to "jiné nebezpečí". Čili to není opravdu vhodná právní úprava.
Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová jako poslední zatím přihlášená do rozpravy. Faktické poznámky nejsou možné.
A pokládám to za poctivé. Navíc víme, že malotřídní školy jsou velmi často v malých vesnicích, v malých obcích.